Otevírám rozpravu. Hlásí se někdo do rozpravy? Přistoupíme k hlasování o návrhu usnesení. Není požadavek, abychom znovu četli návrh usnesení? Není. Kdo je pro? Návrh byl přijat. Končím projednávání tohoto bodu. Je zde stejná situace jako u předchozích tisků.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte, abych vám předložil Dohodu o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na straně jedné a Singapurskou republikou na straně druhé. Dohodu o partnerství a spolupráci mezi Singapurem lze z hlediska České republiky pouze přivítat. Máme zájem na zintenzivnění této spolupráce. Tato dohoda je z hlediska právní povahy smíšenou smlouvou, některé její části spadají do pravomoci členských států, některé do pravomoci Evropské unie.
Tento sněmovní tisk byl přikázán k projednání dvěma výborům, zahraničnímu a výboru pro evropské záležitosti. Děkuji paní zpravodajce zahraničního výboru Monice Červíčkové. Pan poslanec Bžoch je připraven. Prosím, máte slovo.
Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Ještě jednou děkuji za slovo.
Dalším bodem je
Co se týče vzájemné obchodní výměny, obrat obchodu v roce 2018 dosahoval necelých 2 milionů amerických dolarů, přičemž výrazně převažoval vývoz České republiky. Smlouva o zamezení dvojímu zdanění, která se ve vzájemných vztazích mezi Českou republikou a Botswanou v současnosti navrhuje, byla připravena na základě vzorových modelů OECD a OSN, přičemž samozřejmě reaguje i na vnitřní daňové předpisy obou zemí. Sjednání této smlouvy o zamezení dvojímu zdanění zvýší právní jistotu případných investorů obou států. Její uzavření ani provádění nebude mít přímý dopad na státní rozpočet. Celkový přínos plynoucí z aplikace této smlouvy bude v praxi záviset na budoucím rozvoji jednotlivých forem hospodářské spolupráce, kdy tato smlouva jistě otevře prostor pro české podnikatelské subjekty, a napomůže tak rozvoji vzájemných hospodářských vztahů včetně investičních aktivit. Dovolte mi tedy, abych vás požádala o to, abyste tuto smlouvu ratifikovali.
Zahraniční výbor k této smlouvě neměl výhrady a doporučil dát souhlas k ratifikaci. Děkuji.
Děkuji za slovo.
Nyní se tedy rozhlédnu, jestli je někdo další v obecné rozpravě. Žádný zájem nevidím, takže přikročíme k hlasování o navrženém usnesení. Dalším bodem je
Dámy a pánové, nyní předkládám smlouvu o zamezení dvojímu zdanění s Bangladéšem, která byla podepsána 11. prosince 2019 v Praze.
Nadace sídlí v Hamburgu. Primárně pomáhá k navazování kontaktů mezi organizacemi z obchodní, kulturní, sociální oblasti a podporuje kontakty mezi občanskou společností, například v oblasti vysokého školství, v oblasti mládeže, spolupráce a podobně. Vytváří rovněž databázi kontaktů mezi univerzitami, vědeckými centry a současně i mezi menšími a středními firmami. Dohodu o založení mezinárodní nadace tvoří celkem 30 článků, které stanovují cíle nadace, pravidla, pokyny a tak dále.
Prosím, máte slovo.
Tak ještě jednou děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové. Je nástrojem posilování biregionálního partnerství a přispívá k naplňování mnoha kapitol akčního plánu Evropské unie a Nadace EU-LAC.
A já otevírám rozpravu. Rozpravu končím. Pokud o to nikdo nepožádá, tak už nebudu znovu číst návrh usnesení. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Děkuji panu zpravodaji, končím projednávání tohoto bodu.
To vycházelo ze společných hodnot, jako jsou demokracie, podpora lidských práv, svobod, zachování mezinárodního smíru, stability, případně úsilí o liberalizaci světové ekonomiky. Daří se i vzájemnému obchodu. Japonsko je pro Evropskou unii šestým největším obchodním partnerem, pokud jde o vývoz zboží z Evropské unie, a sedmým v případě dovozu zboží do Evropské unie.
Tato interpelace byla zahájena rozpravou, bylo zamítnuto projednávání i přerušení. Pan kolega Stanjura není přítomen a i tato interpelace propadá. Dostáváme se k další interpelaci a to je obdobný případ. Interpelace byla přerušena, kolega Stanjura není přítomen, i tato interpelace propadá. Bylo navrženo přerušit projednávání do přítomnosti paní ministryně Benešové. Ten taky není, takže bohužel ani tentokrát nebudeme úspěšní a interpelace propadá. Prosím, máte slovo.
Což, jestli správně koukám na tabuli, tak v tuhle chvíli nemáme.
A jakmile bude kvorum, pokusím se svolat kolegy na hlasování a budeme potom jednotlivě hlasovat podle těch návrhů, které byly. Tak můžeme pokročit. Také necháme, jestli pan kolega nenavrhl nic jiného, budeme poté hlasovat. Tady máme štěstí, protože jak kolega Lipavský, tak paní ministryně spravedlnosti jsou přítomni, a můžeme tedy zahájit projednávání tohoto tisku. Pan kolega Lipavský má slovo.
Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Ta myšlenka je úplně jednoduchá: Uznávám, že ta věc není naprosto černobílá. Takže vlastně Česká republika úplně neumí garantovat bezpečnost takového člověka.
Paní ministryně spravedlnosti je připravena. V bloku, dobře. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Děkuji vám. Interpelace je ukončena. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Tam, kde byla zamítavá odpověď, přijaty nebyly. Ostatní interpelace buď byly rozhodnuty, nebo propadly pro nepřítomnost kolegů poslanců.
Děkuji, pane místopředsedo. Tím jsme vyčerpali všechny návrhy, které zazněly v obou rozpravách. Děkuji kolegům a kolegyním za podporu tohoto návrhu.
A já paní kolegyni Vostré dám slovo, až se sněmovna uklidní. Děkuji.
Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dostali jsme se k bodu kontrola usnesení. Mě tedy mrzí, že to projednáváme v tuto chvíli a v tuto hodinu, protože původně ten bod byl zařazen poněkud výše, trochu v lepší čas. Nicméně dočkali jsme se. Já, když dovolíte, bych nejdřív vás seznámila s návrhem usnesení, které budu dávat - Takže návrh usnesení, o které pak požádám o jeho schválení, je: A teď mi dovolte krátké zdůvodnění. V tu dobu jsme schválili i toto usnesení a tuto žádost o koncepci konsolidace veřejných financí. Je to už nějaký měsíc, bohužel do 30. 9., což byl původně stanovený termín Poslaneckou sněmovnou, nám žádná tato koncepce předložena nebyla. Druhá odpověď přišla od paní ministryně financí, kterou nám zaslala včera. Myslím si, že jak my poslanci, kteří budeme schvalovat návrh rozpočtu 2021, tak i občané si zaslouží vědět, jak tyto velké schodky budou v následujících letech konsolidovány.
Máte slovo, pane poslanče.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vzhledem k tomu, jak probíhá projednávání toho sněmovního tisku 910, je poměrně zřetelné, že vláda na nějakou konsolidaci státního rozpočtu zcela rezignovala, nicméně dejme jí šanci. Já bych tam dal nějaký reálnější termín, navrhoval bych 9. listopadu.
Pokud se nikdo nehlásí, tak obecnou rozpravu končím. Zahajuji rozpravu podrobnou.
Děkuji za slovo. Já se přihlašuji ke svému návrhu usnesení, tak jak jsem ho přednesla v obecné rozpravě.
Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Paní vicepremiérko? Jde o protinávrh, stejně ho budu dávat hlasovat jako první. Požádám vás o novou registraci. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.
Pan poslanec Kopřiva ve všeobecné rozpravě nyní vystoupí jako zatím poslední přihlášený. Prosím, máte slovo.
Dobrý večer, vážené kolegyně, vážení kolegové, díky za slovo. Já jen velmi stručně odůvodním, proč nepodpoříme celé to usnesení. Ale skutečně jde o to, jestli budeme dělat politiku nějakou kategorizující a škatulkující, že všechny hodíme do jednoho pytle, když vlastně ta politická frakce má legitimně zvolené zástupce v parlamentu. Ale naopak některé kurdské organizace na severu Sýrie jsme třeba podporovali v boji proti Islámskému státu. Takže z tohoto důvodu bych ještě poprosil o nějaké podklady k tomu, proč se rozhodnout vlastně vydefinovat všechna ta křídla Hizballáhu jako teroristická. Ale samozřejmě některé ty body podpoříme. Ty poslední, ty skutečně dávají smysl. Děkuji za slovo.
Nikoho nevidím, mohu rozpravu skončit. Ptám se, kdo se hlásí do podrobné rozpravy. Paní poslankyně Černochová.
Návrh usnesení jsem vám četla v obecné rozpravě. Máte ho i jako zástupci jednotlivých klubů na stole. Nebudu ho opakovat. A myslím si, že jsme toho jako Poslanecká sněmovna Parlamentu důkazem, kdy tady i v minulosti jsme přijímali podobná usnesení. Argumentem je personální provázanost obou křídel a rétorika představitelů Hizballáhu, kteří sami mezi jednotlivými křídly bohužel nerozlišují. Takže to není nějaký výmysl nějakých Evropanů nebo Američanů nebo Kanaďanů nebo Čechů, ale do této pasti se dostávají oni sami.
Ještě otázku tedy, jestli to hlasování bude en bloc, nebo jednotlivě.
Pan kolega poslanec Kopřiva navrhoval per partes.
Tak v tom případě jednotlivé body. Takže první návrh, paní poslankyně. Hlasování 183 jsem zahájil. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Druhý návrh. Návrh byl přijat. Další návrh.
Děkuji.
Návrh byl přijat.
Děkuji.
Zahájil jsem hlasování 186 a ptám se, kdo je pro. Děkuji vám. Návrh byl přijat. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády, budeme pokračovat podle pořadu schůze. Prosím, buď zaujměte své místo ve sněmovně, anebo diskuze přenese do předsálí. Děkuji.
Za prvé bych chtěla poděkovat všem kolegům, kteří se tedy rozhodli tento bod dneska projednat. Proto bych vám v rámci mnou navrhovaného bodu chtěla předložit návrh usnesení, ve kterém bychom tak učinili a ve kterém bychom zároveň doporučili vládě, aby se za označení Hizballáhu coby teroristické skupiny aktivně zasazovala. V mnohých z těchto zemí také působí a páchá zde teroristické činy. Hizballáh jako celek považují za teroristickou skupinu USA, Kanada, Velká Británie, Nizozemí, Argentina, Paraguay, Kolumbie, ale také Arabská liga a další. Dámy a pánové, nebudu vás déle zdržovat, rozdala jsem vám usnesení před zařazením tohoto bodu na dnešní program. To usnesení jsem diskutovala se zástupci jednotlivých stran. Chtěla bych poděkovat za jejich připomínky i za jejich podněty a doplňky. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky odmítá zavádějící rozdělování této organizace na vojenskou a politickou část, neboť tato organizace vystupuje jako vnitřně provázaná struktura. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyzývá vládu, aby na úrovni Evropské unie prosazovala opuštění konceptu dělení Hizballáhu na dvě části a jeho úplné zařazení na seznam teroristických organizací. Vyzývá vládu, aby na mezinárodní úrovni prosazovala potlačení vlivu Hizballáhu ve světě v zájmu zvýšení mezinárodní bezpečnosti. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky konstatuje, že toto usnesení není nepřátelským aktem vůči libanonskému lidu a že má zájem na udržování partnerství s Libanonskou republikou. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyzývá vládu, aby v tomto legislativním období zahájila práce na přípravě zákona umožňujícího vytvořit po vzoru Francie, Velké Británie, Nizozemí, Lotyšska a Estonska národní seznam teroristických organizací.
Děkuji. Chci připomenout, že Česká republika je stát, který ratifikoval ještě jako bývalé Československo mezinárodní pakt o občanských a politických právech, který v článku jedna říká, že každý stát, každý národ má právo na svůj politický režim a na využívání svých přírodních zdrojů. Je samozřejmě i naším právem ohradit se vůči některým organizacím a musím říct, že dobře chápu to usnesení, které paní poslankyně Černochová předložila, právě v té druhé části, kdy říká, že toto naše usnesení nesměřuje proti libanonskému lidu. Ono směřuje proti části libanonského lidu. A to je realita, to si musíme přiznat. Dovolte mi, abych se ohradil proti takovému usnesení.
A teď samozřejmě jaksi kudy z konopí, když tyto věci nejsou vydiskutované. Čili to má samozřejmě tuto logiku. A řekněme si rovnou, že v příštím roce vzhledem k tomu, že se zadlužují všechny země, tak na tom finančním trhu může být poněkud těsno.
Přihlašuji se tímto ke sněmovnímu dokumentu 6216, který jsem představil a odůvodnil v obecné rozpravě.
Následně k pozměňovacímu návrhu 6609 podanému nepřítomným Janem Hamáčkem. Všechny tři pozměňovací návrhy jsem představil a odůvodnil v obecné rozpravě.
Zdravím, kolegyně, kolegové, děkuji pane předsedající.
Nyní vystoupí pan poslanec Marek Novák a připraví se pan poslanec Martin Kupka. Tak prosím, pane poslanče.
Děkuji za slovo, pane předsedající, hezký večer, kolegyně, kolegové, členové vlády.
Druhá výtka, kterou máme, je to, že právě pan poslanec Babiš se snaží pozměňovacím návrhem udělat takový zásadní krok, a to je další rozvolnění pravidel rozpočtové odpovědnosti, což považujeme za zcela nezodpovědné, a kromě jiného už samotný návrh... prostřednictvím pozměňovacího návrhu takový zásadní návrh, jako je zrušení superhrubé mzdy, se dává také pozměňovacím návrhem a neprošlo to standardním legislativním procesem. To samé by se dalo říci o návrhu pana poslance Hamáčka. A musím říci, že skutečně koalice vrhá do Sněmovny rozdílné pozměňovací návrhy jak na běžícím pásu. Kde vezme peníze na nemocnice, kde vezme peníze na dopravní obslužnost, na školy a podobně? Protože snížit provozní náklady v takovéto míře rozhodně nepůjde. A myslím si, že pokud by nebylo na investice, tak ohrožujeme potom lokální ekonomiku, rozvoj regionů, podporu malých a středních firem. Obce a kraje mají připravené projekty a myslím si, že by to mělo i vliv na celkovou výši daňových příjmů. Z tohoto důvodu navrhujeme, aby došlo ke změně rozpočtového určení daní jak krajů, tak obcí, a to takovým způsobem, aby nedošlo k těm výpadkům, které se předpokládají. Týká se to jak pozměňovacího návrhu pana poslance Babiše, tak pozměňovacího návrhu pana poslance Hamáčka. Není možné, aby v takovéto situaci, v takovéto krizi finanční, byly postiženy obce a kraje. Jestliže pan poslanec Babiš chce rozvolnit i nadále rozpočtová pravidla, která byla již rozvolněna na 4 %, a on je chce rozvolnit a navýšit ještě na 6 % HDP, tak to není možné. Podstatou tohoto pozměňovacího návrhu je, že by zaměstnavatel mohl náklady spojené s očkováním zaměstnance uplatnit do svých nákladů. A posledním pozměňovacím návrhem je pozměňovací návrh Jany Krutákové a Věry Kovářové, kdy navrhujeme do zákona doplnit novou 31. část, kterou se mění zákon o dani z přidané hodnoty. Navrhovaná změna spočívá v přidání nové položky do přílohy číslo 2, konkrétně bod zpracování komunálního odpadu k dalšímu využití druhotné suroviny. Důvodem pro zařazení této služby pod první sníženou sazbu DPH je nutnost zavést podporu zpracovatelského a recyklačního odvětví, a tím rovněž přispět ke splnění evropských cílů na zvýšení recyklace vyplývajících z právě transponovaných směrnic. Vážené dámy, vážení pánové, tolik obecné představení pozměňovacích návrhů, které podává klub Starostů a nezávislých.
Nyní vystoupí dva poslanci s přednostním právem. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Nicméně v tom pozměňovacím návrhu tato část odůvodnění není vůbec zpracovaná.